Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Kateřina Valachová.
Připraví se kolega Benešík, také s faktickou poznámkou.
A kdo se ho účastnil, jistě tu omluvu také od pořadatelů slyšel. Řekl jsem to možná ve zkratce, ale možná jsem to neřekl dost přesně a žádá si to konkretizaci.
Nyní pan poslanec Benešík, faktická poznámka.
To s Evropskou unií vůbec nesouvisí. Asi bude trvat nějakou dobu, než toto napravíme, protože občané České republiky, pokud něco skutečně potřebují od státu, tak je to zajištění bezpečnosti. K tomuto se i výbor pro evropské záležitosti této Sněmovny vyjádřil velmi pozitivně.
Nyní tedy s přednostním právem předseda vlády České republiky Andrej Babiš.
Děkuji. Asi pan poslanec Jurečka neslyšel to, že jsem řekl, že poprvé má česká vláda vícero priorit. Ohledně daňových rájů, já s vámi, pane kolego Michálku, souhlasím. Ale zapomněl jste na to, že jakákoliv daňová změna si vyžaduje souhlas všech členských států. Takže já s vámi souhlasím. Ale vy se ptáte, co tam děláme. Protože neříkáte pravdu, že unikají nějaké desítky miliard. A samozřejmě Evropská komise má vždycky zpoždění, vždycky dva roky. Já s vámi souhlasím, ale je to absolutně nereálné, protože žádný z těch států by s tím logicky nesouhlasil. My jsme se shodli a já jsem podpořil francouzského prezidenta ohledně zdanění firem jako Google a Facebook. A k té obraně ještě jednou. Zkuste to pochopit, prezident Trump to pochopil, pane Benešíku a pane Farský.
Poprosím o klid. Vážené kolegyně a kolegové, než přistoupíme k programu 19. schůze Poslanecké sněmovny, chtěl bych vás informovat, že dne 1. října tohoto roku zanikl poslanecký mandát Martinu Stropnickému. Tak prosím, pane předsedo, máte slovo. Ještě jednou vás všechny poprosím o klid v sále.
Děkuji, pane předsedo. Okamžikem doručení notářského zápisu poslanecký mandát pana Martina Stropnického zanikl. Druhým náhradníkem hnutí ANO 2011 za volební kraj hl. město Praha je podle výsledků voleb do Poslanecké sněmovny konaných v roce 2017 pan Petr Venhoda. "Slibuji věrnost České republice.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
Dostáváme se k případné změně nebo doplnění programu. Z dnešního grémia zcela výjimečně žádné návrhy na změnu schváleného pořadu nejsou. Pro tuto chvíli jsem evidoval s přednostním právem pana předsedu Faltýnka. S náhradní kartou číslo 10 hlasuje pan poslanec Kolovratník.
Hezké odpoledne, pane předsedo, dámy a pánové. Jak již jsem avizoval na grémiu, chci předložit následující návrhy na změnu pořadu schůze.
Tady toto jsou věci, které se na našem trhu docela silně rozvíjejí.
Zájem reagovat má pan guvernér a já mu tímto dávám slovo.
Děkuji vám, pane předsedo. Proto musí splnit určité podmínky.
Nejprve pan poslanec Nacher, poté pan poslanec Luzar.
Dámy a pánové, já tady nebudu suplovat určitě pana guvernéra. Dává České národní bance větší pravomoci. Když se podíváte na stránky ČNB, tak tam vidíte, kdo vlastně může dneska poskytovat úvěry. Už to není těch několik desítek tisíc firem, ale už jich tam je, tuším, teď mě možná pan guvernér opraví, nevím, bylo jich tam 107, to si vzpomínám. A když se podíváme na default u hypoték, tak tam jsme na tom nejlépe v Evropě.
Určitě se rád na vás potom s konkrétními věcmi obrátím.
Nejedná se o nějaké drobnosti nebo věci, které by snad neměly být vyšetřovány. Připomínám, že cílem tohoto bodu je, abychom získali dostatek informací pro to, abychom mohli přijmout usnesení, které by z takového bodu vzešlo. Proto bych navrhoval, aby
Původně jsem měl v úmyslu zde dnes požádat o minutu ticha, ale bylo mi řečeno, že každá minuta ticha se musí podle neformální dohody předjednávat. Chtěl bych, abychom si vzpomněli a uctili památku příslušníků Československé armády a Stráže obrany státu, kteří padli v září a v říjnu 1938 při obraně československé hranice.
Nevidím další přihlášku s přednostním právem. Písemně jste tady měl uvedeno 2. 10., tady to máte upraveno.
Zvířata v České republice jsou v řadě případů vnímána jako zdroj zisku a to je špatně. Tento problém trápí naše občany už dlouho.
Bod 54 je v tuto chvíli podle schváleného programu jiný bod, než o kterém mluvíte.
Nyní prosím pana poslance Skopečka, aby načetl svůj návrh, který avizoval již v rozpravě minulé. V tom případě poprosím zpravodaje, aby nás provedl procedurou hlasování. Děkuji za načtení usnesení. Zahajuji hlasování k tomu, jestli bereme na vědomí. Kdo je proti? Usnesení bylo přijato. Kdo je proti? Já vám děkuji. V hlasování číslo 192 bylo přihlášeno 150 poslanců a poslankyň, pro 148, proti nikdo. Usnesení bylo přijato.
Usnesení číslo 4: Poslanecká sněmovna bere na vědomí
Já vám děkuji.
To je ten největší problém, který má dneska Česká republika. Kolik musíte mít roční plat a kolik musíte mít měsíční plat, abyste to splnil. Je to možné. Pak má cenu porovnávat, když si dám všechny parametry vedle sebe. A vy musíte splnit všechny, ne jeden. Ale pokud musí splnit všechny tři, tak je to velmi problematické.
Děkuji za přesné dodržení času. A nyní je do obecné rozpravy přihlášen pan poslanec Vojtěch Munzar.
Já se osobně domnívám, že skutečně, jak řekli mí předřečníci, dojde k omezení možnosti pořídit si vlastnické bydlení pro střední třídu. Nijak se nesníží potřeba bydlení v České republice. Proto si myslím, že vlastnickému bydlení by se nemělo plánovitě bránit, ale právě to Česká národní banka svými kroky v poslední době dělá.
Možná se jedná o nějaké technické nedopatření. Pan guvernér.
Budu se možná opakovat, za co se ostatním omlouvám. Ale buďme realisté. Banky žijí z úvěrů, to je jejich hlavní výrobek, to je jejich produkt. Jinak samozřejmě nebudou mít prémie a tak dále. Ano, existují země, které používají tři ukazatele v kombinaci. Nemám v hlavě jejich seznam, není jich mnoho. Rozhodně je to Slovensko, které už dávno před námi začalo uplatňovat tři ukazatele. Má je dokonce přísnější než my. Na druhé straně se nemůžeme zříci vlastních povinností, úkolů a kompetencí jen proto, že to také způsobí nějaké omezení. Ano, každá regulace způsobuje nějaké omezení, ale dělá se proto, že v zájmu většiny je, aby tato omezení pro menšinu nakonec vedla k celkově příznivější situaci.
Další faktická poznámka, pan poslanec Martínek.
Doopravdy se jedná o úpravu s tím, že se zavádí snížená sazba, což by mělo určitě pomoci.
Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se na případná závěrečná slova, zda je zájem. Pan zpravodaj nemá zájem. Přistoupíme k podrobné rozpravě, kterou tímto otevírám. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v podrobné rozpravě k tomuto bodu.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, to se nedá nereagovat. A velmi pozitivně prostřednictvím pana předsedajícího kvituji návrh pana poslance Raise, aby se toto projednalo na příslušném podvýboru. A jinak bych chtěl říct, že pokud jste to otevřel, tak já bych velmi plédoval za to, aby se lépe definovaly hranice mezi základním a aplikovaným výzkumem.
Dámy a pánové, já bych tady nechtěl vést filipiku na téma hranice mezi základním a aplikovaným výzkumem, protože ona je skutečně rozmazaná. O tom není sporu, není to hranice nějaká ostrá. Nicméně prosím vás, základní výzkum je především motivovaný lidmi, kteří ten výzkum dělají. A kdybych se díval na aplikovaný, tak je motivovaný tím, jak přenést výsledky základního výzkumu do reálného života. Samozřejmě to je velmi hrubá definice. Právě proto si myslím, že je rozumné, že v českém veřejném výzkumném prostoru je to rozděleno na dvě agentury. Ale domnívám se, že to je odborná diskuse, která nepatří na plénum, ale patří do výboru, a pak se můžeme k tomu vrátit.
Omlouvá se nám pan předseda Chvojka na 30 minut z pracovních důvodů. Takže prosím.
Ano, děkuji.
Tak já děkuji za dodatečné načtení. V tuto chvíli se tedy ptám znovu, jestli se ještě někdo nehlásí do rozpravy. Prosím pana zpravodaje, aby nás jím provedl. Nebo respektive, je zájem o závěrečné slovo? Není zájem o závěrečné slovo, takže budeme postupně hlasovat. Takže zahajuji hlasování. Kdo je proti? Já vám děkuji. Ptám se, kdo je pro. Já vám děkuji. Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy tohoto bodu. Pane ministře, prosím, ujměte se slova. Já vás, pane ministře, přeruším, ale myslím, že je tady velký hluk, protože se poslanci přesouvají. Takže chvilku počkáme.
Tento zákon projednávala Poslanecká sněmovna ještě za dob minulé vlády. To znamená, v prvním čtení ten materiál uváděl můj předchůdce, pan tehdejší ministr vnitra Metnar. Já nezastírám, že jsem v době, kdy ten materiál byl předložen do Poslanecké sněmovny, měl jisté výhrady k jeho obsahu. Asi tím hlavním pozměňovacím návrhem je návrh, který přednese kolegyně Valachová. A já chci říci, že ve znění takto navržených pozměňovacích návrhů jsem připraven se s tím materiálem ztotožnit. Tudíž asi není třeba, abych jej dále komentoval, a případně jsem připraven odpovědět ve třetím čtení na otázky či okomentovat vznesené pozměňovací návrhy.
Já vám také děkuji. Než budeme pokračovat, tak tady mám nějaké omluvenky. Iniciativně tento tisk projednal také výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Ptám se, zda ještě někdo k návrhu pořadu schůze. Z grémia žádné nemáme, budeme tedy jako první hlasovat návrhy pana předsedy Faltýnka. Všichni víme, o čem hlasujeme. Tento návrh byl přijat. Ptám se, kdo je pro tento návrh. I tento návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. I tento návrh byl přijat. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? I tento návrh byl přijat. Dále budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Farského, který chce zařadit bod číslo 14, sněmovní tisk 140, o DPH, pevně po zítřejším bodu 5, insolvenční zákon. My jsme si v tuto chvíli odhlasovali pevné zařazení bloku prvního čtení po bodu 5, tak to vysloveně říkal pan předseda Faltýnek. Takže po bodu 5, po insolvenčním zákoně. Budeme tedy hlasovat o tom, že bod 14 bude zařazen po bodu 5 zítra. Všichni víme, o čem hlasujeme. Tento návrh přijat nebyl. Tento návrh nebyl přijat. Tak podle mých záznamů jsme se vypořádali se všemi návrhy na doplnění či změnu programu schůze. Dále mi dovolte přečíst omluvu pana ministra spravedlnosti Jana Kněžínka, který se omlouvá z dnešního jednání Poslanecké sněmovny z pracovních důvodů. Kdo je proti? Pan guvernér bude reagovat na vznesené dotazy.
Vaším prostřednictvím se pokusím reagovat na dotaz či názor pana poslance. Já s ním souhlasím v tom, že naše opatření nevyřeší nedostatečnou nabídku nových, nebo v podstatě nových nemovitostí, nových bytů na trhu, zejména v těch lokalitách, kde to napětí je největší. My také nemáme za úkol tady řešit bytovou politiku v České republice. My máme ze zákona povinnost pečovat o finanční stabilitu v této zemi. Finanční stabilita znamená, že finanční sektor u nás je to téměř rovná se banky, protože více než 75 % veškerých aktiv finančního sektoru se nachází v bankách, rovná se pečovat o to, že české banky budou stabilní, odolné vůči výkyvům, které nutně v cyklické ekonomice, jakou tržní ekonomika je, přicházejí. To, že stávající úrovně zadlužení českých domácností jsou nižší, než je tomu v západní Evropě, je naprosto v pořádku, máte pravdu, na tom nic nebudu rozporovat. Já v tom zásadní rozpor nevidím. My cílíme na banky.
Děkuji za slovo. Já to samozřejmě respektuji, že takovou makroobezřetnostní politiku realizujete, ale nezlobte se na mě, ten příklad s tím studentem tahá za uši. Je přece zřejmé, že studentovi bez příjmů by nepůjčila komerční banka z titulu toho, že by věděla, že by takový student hypoteční úvěr nesplatil. Česká národní banka se tady podle mého názoru trošku snaží nahradit risk management komerční bank. Je přece zřejmé, že i bez těchto regulací, které Česká národní banka v tuto chvíli využívá, přece banky sledují to, zda ten klient je či není bonitní, jak je bonitní a jestli se té bance vyplatí tomu klientovi půjčit. A bez ohledu na Českou národní banku prostě v některých případech banka hypotéku poskytne, protože ten klient se jí zdá bonitní a ví, že to splatí, někdy neposkytne. A snad je logické, že takovému studentovi vysoké školy by asi žádná komerční banka takový hypoteční úvěr neposkytla, protože by to dobře věděla. Vy jste zmiňoval, že upozorňujete jenom tímto přístupem na to, že by mohla vzniknout nějaká krize. To má přece reálné hospodářské důsledky. To je přece zřejmé. O tu skupinu tady jde nejvíc, tu to poškodí nejvíc - a pomůže to komu? Pomůže to bohatým investorům, kteří vaše kritéria splní a kteří si tak pořídí na hypotéku druhý, třetí, čtvrtý byt, který budu nakupovat jako investici. Není to jen o naznačování, má to hluboké hospodářské důsledky.
Další faktická poznámka, pan poslanec Tomáš Martínek.
My jsme právě dnes představili návrh zákona, který zavádí sníženou sazbu daně z nabytí nemovitosti pro určité skupiny fyzických osob, tedy konkrétně těch, které si chtějí koupit nemovitost k vlastnímu trvalému bydlení a žádnou jinou nemovitosti nevlastní.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Prosím další návrh. Děkuji a zahajuji hlasování. Kdo je proti? Usnesení bylo přijato. Já vám děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. A nyní se dostáváme k dalšímu pevně zařazenému bodu, což byl bod Prosím, pane poslanče.
Takže prosím, toť vše za mou osobu v daný okamžik.
Tak já také děkuji a otevírám všeobecnou rozpravu, do které nemám přihlášky.
Podle mě tato podpora není dostatečná.
Já vám také děkuji a nyní se s faktickou poznámkou přihlásil pan poslanec Rais.
Jen stručně. Takže není to samozřejmě tak, že by to bylo ideální.
Já také děkuji.